Pane poslanče, máte slovo.
Položme si otázku, jak je možné, že vedení této instituce je vyšetřováno v tak závažné kriminálně trestné činnosti.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. První pozměňovací návrh se týká církevních a soukromých škol. Já jsem rád, že už podle předchozích vystoupení a diskusí to školství a vzdělávání rozhodně nezapadá. Myslím teď nárůst platů učitelů a rád podpořím, aby to bylo podle původního příslibu, ale aby nám nevznikaly v České republice skupiny učitelů nějaké druhé nebo třetí kategorie. Jsem přesvědčen, že si to opravdu nezaslouží a že vlastně to tak nemůžeme v žádném případě dopustit. Ale takhle se na to v žádném případě nemůžeme dívat. My jsme se po roce 1989 dobrovolně rozhodli, že chceme zde mít alternativu v podobě církevních a soukromých škol, tak jak je to ostatně i v jiných zemích, a je to užitečné nejenom pro lepší výběr, ale především pro tu kvalitu, kterou se tolik všichni zaklínáme. A je to klíčové slovo, ta kvalita. Ano, je to klíčové slovo, tak je to v pořádku. A není náhoda, že podle mnohých ukazatelů právě absolventi z církevních škol patří k různým vítězům celostátních soutěží a ty školy patří k nejžádanějším. Já tu situaci nejlépe znám samozřejmě v městě, kde žiji, v městě Brně. Nejvyšší převis na církevních školách, to není náhoda. Jsou otevřeny všem. To není, abych to jasně zdůraznil, není záležitost církví nebo jenom nějakých určitých společenství. Jsou to školy otevřené všem, využívané všemi. A já v tomto smyslu vkládám naděje i do hnutí ANO, které vlastně jako nejsilnější člen vládní koalice v programovém prohlášení říká, že budou zvláštní pozornost věnovat také církevním a soukromým školám a srovnávat jejich společenskou užitečnost. A já myslím, že především ten zájem společnosti je nejlepším ukazatelem té prospěšnosti a užitečnosti a pak i ta kvalita, kterou nabízejí. Jenom kvůli tomu, že se člověk přestěhuje do jiného města nebo získá místo na jiné škole, notabene kvalitnější, tak aby si s platem pohoršil, to opravdu si učitelé nezaslouží. Rok je příliš dlouhá doba. Ta alternativa je potřebná a hlídejme si tu kvalitu a nedělejme prostě kategorii číslo dvě podle platu pro učitele. No a ten druhý pozměňovací návrh se týká Akademie věd České republiky. Také se všichni hlásíme k tomu, a je to dobře, podporovat vědu, výzkum a inovace. Já sám jsem přesvědčen a věřím, že většina z vás tady, že je to jedna z mála cest, kde ještě Česká republika opravdu díky chytrým českým hlavám může prorazit na rozdíl od řady průmyslových odvětví, kde jsme ty pozice dávno a možná i nenávratně nebo dlouhodobě ztratili. I tam musíme motivovat lidi, aby nám neodcházeli do soukromých sektorů a za lepšími platy bůhví kam, ale když už vystudují a když už se té vědě oddali, tak aby byli také náležitě oceněni. Takže tím naplníme vlastně to, co už jsme přislíbili předtím. Já rozumím té situaci, že když se dofinancovával rozpočet regionálního školství a podporovaly se lékařské fakulty, všechno to bylo potřebné, že se to vlastně vzalo z různých zdrojů a mimo jiné i právě z rozpočtu akademie věd, těch 100 milionů. A jak jsem říkal už na začátku, všichni vždycky zdůrazňujeme, a je to dobře, že zdůrazňujeme, že vědu, výzkum, inovace je potřeba podporovat.
To je samozřejmě v pořádku. Ale tam jsou pořád ještě další problémy, které nejsou dofinancované. Máme tady reformu psychiatrické péče, která přináší nové formy sociálních služeb. Je to prioritou vlády a je to i prioritou samozřejmě Ministerstva zdravotnictví, ono mu ani moc nic jiného nezbývá, protože to čerpací období je už v plném proudu, a tam jsou nové formy sociálních služeb, které nejsou zafinancovány, nejsou pokryty provozně. Měl jsem návštěvu dvou ředitelů velkých psychiatrických nemocnic toto pondělí. Oni nevědí, z čeho to bude financováno, a přitom jsou tlačeni do té reformy. I o tom je potřeba hovořit. To znamená, jestliže sociální komise rady krajů vidí problém, tak je potřeba na něj slyšet.
Otevírám první bod. Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Tak já děkuji za slovo, přeji vám, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Jak bylo řečeno, jak jsme odhlasovali, teď ve 12.30 jsou připraveny čtyři volební body, kterými vás provedu. První volební bod má číslo 145, je to návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. V tomto orgánu se uvolnilo jedno místo, kdy jsem tedy já osobně podal rezignaci dne 7. listopadu, následně jsme ve volební komisi vyhlásili lhůtu poslaneckým klubům a nominace jsme na komisi obdrželi 7. prosince. V usnesení číslo 97 volební komise konstatuje, že byly podány tyto návrhy: pan Libor Joukl, navržen sociální demokracií, paní Miloslava Pošvářová, navržena klubem Pirátů, a kolega poslanec Pavel Pustějovský, navržen hnutím ANO, s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, v tomto případě jako u ostatních se volí tajnou dvoukolovou volbou. Dále vás chci informovat, a ten materiál máte na stole, že kolega Pustějovský dne 18. listopadu , včera, zaslal na volební komisi stáhnutí své nominace, oznámil tedy, že nehodlá do tohoto orgánu kandidovat. My jsme na volební komisi toto včera přijali usnesením číslo 100 per rollam a za volební komisi tedy v tuto chvíli vás informuji, že do Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury jsou navrženi k hlasování dva kandidáti - pan Libor Joukl, navržen sociální demokracií, a paní Miloslava Pošvářová za Piráty. Na volebním lístku tedy budete mít tato dvě jména a vybíráme jednoho kandidáta. Volební komise standardně v tomto bodu navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, o tom návrhu budeme hlasovat. A já nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milá vládo, poslankyně, poslanci, rád bych vás požádal o podporu Miloslavy Pošvářové v nadcházející volbě člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, která nás čeká za několik okamžiků. Paní doktoru Pošvářovou asi není třeba příliš představovat, omezím se jen na konstatování, že patří mezi přední české odborníky na projektování a supervizi dopravních staveb. Zvláště v současné době je nezbytné, aby stát, vláda, Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury i Ředitelství silnic a dálnic vrhly všechny své síly na zlepšování systému supervize projektů dopravních staveb, kde chronicky a dlouhodobě selhávají. V případě zmíněného neštěstí ve Studénce to zaplatilo životem osm nevinných lidí. V případě zmíněného neštěstí ve Studénce to zaplatilo životem osm nevinných lidí. Události na D1 z minulého týdne nenapovídají tomu, že by se situace příliš zlepšovala. Vážené poslankyně a poslanci, pokud to myslíte s kvalitou dopravní infrastruktury v České republice skutečně vážně, máte teď jedinečnou šanci zvolit na to správné místo jednoho z nejkvalitnějších českých odborníků, které tato země nabízí.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, já nicméně konstatuji, že nebudeme pokračovat v jednání, pokud se nebudeme slyšet. Pan předseda Kolovratník tady říká změny například v těch nominacích, odstoupení od nominace, věci, které jsou důležité pro naši volbu, a všichni, kdo to chtějí poslouchat, mají právo, aby to slyšeli. A v takové situaci nejsme.
Tak děkuji, a pokud už nejsou přihlášky do rozpravy, tak, pane předsedající, prosím o to, abychom hlasovali, že volební komise navrhuje tajnou volbu dvoukolovou.
Ano, budeme hlasovat o tomto návrhu. Přivolal jsem poslance, kteří zde ještě nebyli, myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 127, přihlášeno 188 poslanců, pro 135, proti 21, návrh byl přijat, budeme volit tajně. Prosím, pane předsedo. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Volební komise proto vyhlásila novou lhůtu na nominace do 7. prosince a přijala usnesení číslo 98, jehož součástí jsou tedy předložené nominace. Nově kluby navrhují do té druhé volby následující kandidáty: KSČM pana Jaroslava Kravku, hnutí ANO pana Vadima Petrova, TOP 09 paní Miladu Richterovou, to je ona radní, jejíž mandát končil v říjnu, a Piráti paní Olgu Ulrichovou. Vybíráme tedy jednoho nominanta ze čtyř navržených kandidátů. I v tomto případě volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou.
Chtěla bych také varovat před tím, aby se tyto finance sociálním službám doplatily v průběhu roku. Musím zdůraznit, že to je cesta do pekel, protože ředitelé a vedoucí sociálních služeb potřebují v lednu vědět, s jakým objemem peněz budou hospodařit. A pokud ty finance budou dorovnány třeba v červnu nebo v červenci, tak to jim opravdu nepomůže. Proto předkládám několik pozměňovacích návrhů. Jeden návrh s týká navýšení financí na sociální služby o 800 milionů. Druhý pozměňovací návrh se týká navýšení financí na výkon sociální práce na obcích, to už jsem tady říkala. A další pozměňovací návrh se týká navýšení programu na protidrogovou politiku, protože to je také potřeba. Můžu to říct jako obyvatelka Moravskoslezského kraje, kdy Moravskoslezský kraj patří ke krajům s nejvíce znečištěným ovzduším. Podíl má na tom aglomerace, doprava, taky roztroušená zástavba, kde značná část obyvatel topí formou lokálních topenišť. Ke zlepšení vzduchu nepřispívá ani prach a znečištění, které se k nám valí z Polska. V České republice žije asi 840 tisíc astmatiků, z toho je přitom asi 120 tisíc dětí mladších 14 let. A 6 tisíc českých dětí přitom trpí obtížně léčitelným astmatem. Monitoring znečištění ovzduší na území Moravskoslezského kraje prokázal přetrvávající problémy s nadlimitním výskytem prachu. Snižují také odolnost organismu, který pak snadněji podléhá virovým či bakteriálním infekcím. Proto nesouhlasím s přesunem jakýchkoliv částek z kapitoly Ministerstva životního prostředí do jiných kapitol, protože občané v regionech se silně znečištěným ovzduším si zaslouží žít v prostředí nezatíženém prachem a emisemi. Ráda bych také k těmto pozměňovacím návrhům slyšela stanovisko pana ministra životního prostředí, zda je spokojen s přesuny financí z jeho kapitoly do kapitol jiných.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Dalším přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale možná by bylo dobré říci, kam jsou směřovány ty prostředky, které pozměňovací návrhy zmíněné ve vystoupení obou kolegyň z kapitoly Ministerstva životního prostředí mají jít. Ony jsou směřovány do kapitoly Ministerstva zemědělství, aby řešily přímý dopad již stávajících změn, které probíhají, konkrétně tedy řešení důsledků kůrovcové kalamity, případně řešení důsledků sucha, které v posledních letech sužuje naši zemi. Zatímco Ministerstvo životního prostředí samozřejmě řeší některé věci systémově, hlavně mám na mysli otázky životního prostředí, řeší to tedy formou dotací na zlepšení topenišť občanů formou Státního fondu životního prostředí, tak jinak to ministerstvo není schopné realizovat nějaké větší investiční projekty. Ukazuje se, že ta neschopnost je poměrně zásadní, a ty peníze tam proto tedy zůstávají a budou k dispozici i z minulého rozpočtového období. Proto si myslím, že by ty peníze bylo potřeba nyní aktuálně v tuto chvíli vynaložit na právě vysazování, na řešení kůrovcové kalamity, na její zastavení, protože ona v příštím roce bude hrozit samozřejmě opět. To není tak, že by skončil kůrovec s příchodem zimy, ale on bude samozřejmě pokračovat i po příchodu jara a léta, to je naprosto jasné.
Jsou to právě investice do vzdělání, investice do kvality vzdělávání. Samozřejmě vzdělání je investice do budoucnosti. Je to nejlepší investice, kterou stát může provést.
Další faktická poznámka, pan předseda Bělobrádek, poté pan poslanec Kaňkovský.
Ano, nese za to vinu KDU-ČSL. Konečně Jan Šrámek byl ministrem zdravotnictví, ministrem sociálních věcí, byl i ministrem železnic a ministrem telegrafů. Takže za to skutečně můžeme my, jak to teď vypadá. Ano, můžeme za to my.
Další faktická poznámka, pan poslanec Kaňkovský, poté pan předseda Farský.
Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, měli bychom se bavit o rozpočtu. Nicméně tu diskusi mimo rozpočet sem vnesl pan ministr Ťok. To je podobná logika a myslím si, že do Poslanecké sněmovny nepatří.
Bude krátká.
Doufám naposled. Ale chtěl jsem ještě reagovat na pana poslance Ferjenčíka. V zásadě s ním souhlasím. To není, že bych to nějak dramaticky odmítal. A právě proto je podle mě zásadní ten význam soukromé spotřeby. Spotřeba je tahounem ekonomiky. A spotřeba je dokonce i ochranou v případě krize.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A učiňme tak co nejdříve. Snad jen drobnou poznámku. Čemu se, prostřednictvím pana předsedajícího vážení lidovci, divíte, když se ten či onen neúspěch nebo průšvih svádí na vládu před deseti či sedmnácti lety? Vždyť i z vašich úst zní obviňování: za tohle či za ono můžou komunisté.
Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Kalousek.
K panu poslanci Farskému a k panu poslanci Zaorálkovi. Nepochybujte o tom, že za to bude moct Kalousek. K panu poslanci Zaorálkovi chci podotknout, že jeho věty o fiskálních impulzech jsou vytrženy z kontextu pravdivé, ale neodpovídají fázi ekonomického cyklu, v kterém se nacházíme. Abychom mohli v době krize intervenovat fiskálními impulsy, což je v době krize potřeba, tak musíme mít z čeho. A z čeho budeme mít jenom tehdy, když v době růstu nebudeme sekat neodpustitelné deficity. My jsme teď v cyklu ekonomického růstu, byť pomalu končí, a za těch posledních pět let růstu jste poskytovali fiskální impulzy, které byly naprosto zbytečné. Měli jste šetřit na tu dobu krize, anebo to použít ještě lépe na náklady nezbytných strukturálních reforem, o kterých pouze mluvíte, ale neděláte na nich vůbec nic.
Vítejte zpět do diskuse o státním rozpočtu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Při studiu pozměňovacích návrhů jsem si nemohla nevšimnout, že hodně pozměňovacích návrhů ubírá z kapitoly životního prostředí Ministerstva životního prostředí.
Nevíme proč, ačkoliv pan premiér ještě v dubnu sliboval, že od 1. září to bude. Proč platy učitelů? Platy učitelů byly dlouhodobě podfinancovány. Musíme mít kvalitního člověka, který nám bude zprostředkovávat kvalitní vzdělávání. Proto platy učitelů. Teď se nechci dotknout učitelů, kteří jsou v současném školství. Musím říci, že někteří tuto profesi berou jako své poslání a byli by tam i za polovinu průměrné mzdy. Ale myslím, že bychom se takto k vlastním učitelům chovat neměli a měli bychom zvýšit jejich platy nad průměrnou mzdu. V současné době je průměrná mzda učitele skoro srovnatelná s průměrnou mzdou ve státě a následným zvýšením v roce 2019 bude tato mzda nadprůměrná. Bohužel mluvím o průměrných platech. Co však nevidím, je to, že tento trend bude ve školství pokračovat, že zachováme jejich výši platů. Další bod 115 je rozpočtový výhled, kde vláda de facto přiznává, že v žádném případě v tomto pokračovat nechce. De facto tím přiznává, že nehodlá naplnit ani požadavek Poslanecké sněmovny, ani vlastní programové prohlášení. Když jsem tak jezdil po kraji na počátku roku, viděl jsem billboardy - přidáme učitelům. Tyto billboardy byly vládního hnutí ANO. Přidáme učitelům, ale kterým? Samozřejmě vysoké školy mají vlastní rozpočet. Mají vlastní mzdovou politiku. A určitě mi tady některý z bývalých rektorů to potvrdí, že mají vlastní politiku. Nicméně pokud nepřidáme do kapitoly, ze které vysoké školy mohou zvýšit tyto platy, tak tím říkáme, že se to jich netýká. Oni totiž mají to navýšení až s ročním zpožděním. Proto jsme předložili některé pozměňovací návrhy jednak k tomu, aby byla navýšena kapitola v oblasti vysokých škol právě na platy učitelů na vysokých školách, a zároveň také to, že jsme se připojili k návrhu, aby byla navýšena položka i pro soukromé a církevní školy, aby nemusely čekat rok opožděně, než se jim zvýší prostředky, které mají na mzdy. Bohužel, jak jsem se dozvěděl při interpelacích, vláda o našem usnesení z minulého roku vůbec nejednala. Na vládě toto nebylo předneseno, a tudíž ani vláda nemohla hledat prostředky pro to, aby byly platy zvýšeny od 1. září. A hlavně je tam nádherná cílová položka a to je 5 % HDP do vzdělávání. A tyto peníze již nejsou, již by nebyly pouze na platy učitelů, ale hlavně do systému kvality vzdělávání. V současné době jsme jedna z posledních zemí OECD ve srovnání v žebříčkách, která na tyto prostředky do školství, do vzdělávání nedává. Upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že nedošlo k navýšení platů od září, těm učitelům to dlužíme. Slibovali jsme jim to, nedalo se jim to. Pojďme jim aspoň přidat touto formou nějaké peníze navíc.
Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Slýcháme také hlasy, že výdaje na sociální služby se stále navyšují, ale já musím říct, že je to také z několika důvodů. V příštím roce končí některé evropské projekty v sociálních službách. A také si musíme říci, že se zvyšuje počet seniorů i hendikepovaných, kteří využívají sociální služby. Chtěla bych podotknout, že platy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ani zdaleka nedosahují na průměrnou mzdu, která je teď kolem 31 tisíc. Ruku na srdce, kdo z nás by nechtěl pro své rodiče, příbuzné, děti, kvalitní sociální služby. Jednou je možná budeme využívat i my sami.
Jedná se o částku, která odpovídá ročnímu příspěvku České republiky Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, UNESCO. Výkonná rada UNESCO ve svých rezolucích opakovaně popřela židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Obdobné stanovisko následně přijal také Výbor pro světové dědictví UNESCO, a je tedy více než zjevné, že tato organizace prostřednictvím svých orgánů překračuje rámec nestranné a mírotvorné nadnárodní autority, která by neměla zasahovat do politických otázek. Snížení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o tuto částku je plně v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze dne 23. května 2017, kterým poslanci vyzvali vládu, aby pozastavila platbu členských příspěvků této organizaci, a to z důvodu její politizace a protiizraelské rétoriky. Řadě z vás jistě neunikly aktivity Českého svazu bojovníků za svobodu reprezentovaného předsedou Jaroslavem Vodičkou. Ten v posledních letech významným způsobem svým veřejným vystupováním zpochybňuje původní poslání, ideály a hodnoty tohoto spolku, a tím i důvod podpory z veřejných rozpočtů. Nejsem jediná, která má za to, že existuje řada jiných spolků, které si svou činností zaslouží podporu z veřejných rozpočtů a které se věnují obdobné problematice a období naší historie jako zmíněný Český svazu bojovníků za svobodu. Jedná se zejména o Československou obec legionářskou, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky, Spolek pro zachování odkazu českého odboje, Památník Šoa Praha, Platformu evropské paměti a svědomí. Těmto subjektům by měla připadnout a být rozdělena částka původně navrhovaná Českému svazu bojovníků za svobodu. Proto jsme se s kolegou panem poslancem Dolínkem rozhodli, že navrhneme tuto změnu, zvolíme tuto formu nalezení prostředků pro celkovou rekonstrukci objektu, který si tuto rekonstrukci už zaslouží. Součástí areálu je i plavecký bazén. Na přilehlých pozemcích se nachází letní cvičiště a dvě univerzální hřiště. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás tímto požádat o podporu mých pozměňovacích návrhů.
Děkuji paní poslankyni. Přečtu omluvu, než dám slovo v řádné rozpravě paní poslankyni Gajdůškové. Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes do 13 hodin z důvodu návštěvy lékaře.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná Sněmovno, mohu plynule navázat na svoji předřečnici, paní poslankyni Černochovou. No, víte, já nevím, jestli tedy rozhodovat mezi máslem a zbraněmi. Ale jestli se mám rozhodnout mezi chlebem a zbraněmi, tak já jednoznačně budu volit chleba. Rozpočet samozřejmě jako celek podpořím. Luboš Zaorálek už vysvětlil, že hospodářský růst, a to dlouhodobý, lze zajistit jen v rovnováze investic, ale i vnitřní spotřeby, tedy v tom balanci mezi investicemi a podporou vnitřní spotřeby, tedy kupní síly občanů.
Jsem velice ráda, že jsme projednali a navýšili příspěvek na péči.